Je to procedurální návrh, o kterém budeme tedy neprodleně hlasovat. Hlasování číslo 144, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 16, návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Já jsem to ověřoval u Cyrila Svobody a Cyril Svoboda se jednoznačně od jeho slov distancuje s tím, že on rozhodně pro uznání Kosova nehlasoval. A i z těch tiskových zpráv a podobně vyplývá, že to bylo jednomyslné hlasování všech zástupců KDU-ČSL na vládě.
Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová a předložený návrh nám uvedla.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně. Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabýval ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány byly základní makroekonomické ukazatele za rok 2016 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech pak bylo podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. Dovolte mi, abych návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 uvedla podrobněji.
Faktická poznámka pana poslance Lipavského. Máte slovo. Jsou zde dvě přihlášky k faktickým poznámkám - pan předseda Bělobrádek a pan poslanec Lubomír Volný.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, zahraniční politiku dělá vláda. Nicméně já mohu říct za KDU-ČSL, že my jsme pro uznání Kosova nikdy nehlasovali, stejně tak jako jsme nikdy nepodporovali vstup Turecka do Evropské unie. To znamená, pro mě je to otázka principiální a já jsem se nikdy s uznáním Kosova nesmířil.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného.
Já nedokážu nikdy v životě zvednout ruku pro nic, co by jakýmkoli způsobem legitimizovalo více existenci takového patvaru, jako je Kosovo.
Děkuji.
Já cítím jistou povinnost přihlásit se do diskuse jako člen Topolánkovy vlády, která několikrát hlasovala o uznání Kosova. To byly dva zásadní důvody, proč jsem nikdy nehlasoval pro uznání Kosova, a dodnes pokládám za chybné, že česká diplomacie, Česká republika, uznala Kosovo jako suverénní samostatný stát. A my jsme tady od toho, abychom přebírali kontinuitu - dobré skutky předků a hříchy předků. A v okamžiku, kdy Česká republika zcela oficiálně uznává Kosovo jako samostatný stát, tak se logicky ptám, komu prospěje a komu ublíží schválení nebo neschválení této smlouvy. Ten život poběží dál, bez toho, jaké tady zaujmeme gesto. V Kosovu se nějakým způsobem podniká, čeští podnikatelé navázali nějaké vztahy. Je to ve prospěch našich subjektů. Takže mi dovolte, abych řekl: Nikdy jsem se nesmířil a nikdy jsem nehlasoval pro uznání Kosova. Neschválení této smlouvy by byla jenom hloupost, na jejímž konci jsou pouze poražení a žádný vítěz. Já jsem připravený jít do zápasu, kde je aspoň pár vítězů a třeba hodně poražených. Ale když tam není žádný vítěz, jsou tam jenom poražení a jsou z naší vlastní země, tak je to prostě, kolegové, blbost. Já doporučuji, abychom hlasovali pro schválení této smlouvy.
Já si dovolím jenom takovou krátkou glosu. Proto bych tu smlouvu podpořil.
Následuje faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného.
Jestli je nějaká situace, ve které jsou vždycky jenom poražení, tak jsou to sankce. Je to situace, která nemá vítězů a má vždy jen a pouze poražených. Takže já si myslím, že pokud neschválíme tuto smlouvu, bude to určitá forma sankce, kterou dáváme zřetelně najevo, že nehodláme žádným dalším způsobem jakkoli legitimizovat existenci takového patvaru, jako je Kosovo.
S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan předseda Bělobrádek a paní ministryně Schillerová. Máte slovo.
To potom ani nevyvěšujte, někteří tedy, tibetské vlajky.
Paní ministryně Schillerová a její faktická poznámka.
Dovolte mi, dámy a pánové, jenom velice ve stručnosti. To není přece předmětem tohoto jednání. Ale bavíme se o tom, jestli české firmy budou zdaňovat dvakrát, nebo jednou.
Děkuji.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z ministrů se omlouvají paní ministryně Klára Dostálová ze zdravotních důvodů, Jiří Milek z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová od 14.30 do 16.30 z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Požádám sněmovnu o klid! A ptám se, jestli... Lhůty jsou tedy dodrženy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Požádám ještě jednou Sněmovnu o klid! Jsme ve třetím čtení.
To usnesení máte. Je tam jeden pozměňovací návrh, který je pod písm. A kolegy poslance Valenty. A druhé hlasování by bylo o zákonu jako o celku.
Procedura je jednoduchá. Chcete, abychom o ní hlasovali? Není to potřeba. Můžeme se tedy podle toho řídit. Výbor nedoporučuje.
Teď bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku.
Tak.
Mám tu dvě faktické poznámky. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Aulická. Ano, můžete se přihlásit do rozpravy, takže opravuji, paní poslankyně se nehlásí s faktickou poznámkou, ale do rozpravy. Rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 123, přihlášeno 168 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem v tomto případě bude výbor pro sociální politiku. Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde prosím nějaký návrh na to, aby se tímto bodem zabýval nějaký jiný výbor? Nyní se s těmito návrhy vypořádáme hlasováním. Tím končím projednávání tohoto bodu. Prosím paní ministryni, aby se ujala slova.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Důvodem předložení návrhu tohoto zákona je zejména snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek. Naší snahou je především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. V současné legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybějí zásadní instituty, které jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti. Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty. Předložený návrh zákona není transpoziční. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem.
Děkuji, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Dolejš.
Je to princip, který tady platí celou řadu let, dokonce bych řekl, že století. A je to princip, který neprolomil ani jeden z režimů, který u nás byl z režimů totalitních. Prosím zvažte tuto věc. Je to otevření Pandořiny skříňky. Prosím zvažte tu věc. Nemohu ten návrh podpořit.
Teď s přednostním právem pan poslanec Michálek a potom řádně přihlášení kolegové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Česká pirátská strana kandidovala do voleb s tím, že chce omezit daňové úniky zejména u těch velkých korporací, které dneska používají velmi složitá daňová schémata, prostřednictvím kterých je možné odklonit peníze, které by měly být předmětem zdanění na území České republiky. Pomocí těchto daňových schémat se ty peníze dostávají prostřednictvím třeba tří jurisdikcí do Karibiku a tam jsou následně v některých případech zdaněny nulovou daní. To jsou ty horní odhady toho, kolik uniká z rozpočtu České republiky. A v tomhle ohledu si myslím, že je naprosto spravedlivé, aby i velké korporace platily daně. Nemělo by to břemeno dopadat na daňové poplatníky. Pokud se rozhodneme, že tyto, řekněme, kamuflující advokátní struktury budou zcela legální, budou dovolené, budeme k tomu vyzývat ty společnosti, tak to samozřejmě znamená, že to bude muset doplatit někdo jiný. Budou to muset doplatit standardní daňoví poplatníci, zaměstnanci a bude se muset dít to, co se dělo za vlády ODS a za vlády ministra financí Kalouska, kdy se zvyšovaly daně občanům. A to je špatně. To znamená ve svém vlastním fungování a v tom, kde jsou ty daňové úniky, které dosud postihovány nebyly. Náš návrh opravdu cílí na to, aby se vypořádal s těmito sofistikovanými schématy. A neřeší to pouze Česká republika, řeší to celý svět. Například ve Velké Británii mají právní úpravu, která vyžaduje po advokátech, aby všechny ty obchodní specializované transakce typu zakládání trustu, zakládání právnických osob a daňová schémata, která slouží k optimalizaci, proaktivně hlásili na finanční správu.
Já vám rozumím, pane předsedo. Opět požádám sněmovnu o klid. Myslím, že je potřeba, abychom si rozuměli.
Takže pokračujme v diskuzi prostřednictvím tohoto řečnického pultíku spíš, než takhle v plénu. Nyní k tomu, o čem je ten návrh. Ten návrh je polovina věty. Protože to prolomení mlčenlivosti advokátů - no k tomu došlo v roce 2008, kdy se zavedl zákon proti praní špinavých peněz, podle kterého musí advokáti hlásit podezřelé transakce Ministerstvu financí. Takže v tomhle ohledu si myslím, že nejde o nic neobvyklého. A chtěl jsem se tady ještě vyjádřit k podstatě té mlčenlivosti.
I návrhu státního závěrečného účtu. b) návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v rámci projednávání kapitoly Ministerstva kultury:
Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.
Já už budu velmi stručný. Dále, zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministryni financí.
Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi a nyní zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, kontrolní výbor projednával stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016 už v minulém období a já bych vás chtěl seznámit jenom s některými citacemi z tohoto stanoviska. Rezerva dosáhla maxima v roce 2012, a to částky 140 miliard korun. Ke konci roku 2016 byl její stav pouze ve výši 3 miliardy korun. - Takže po lopatě. Na snížení dluhu o 60 miliard byla rozpuštěna rezerva skoro 140 miliard korun. NKÚ také konstatuje: Možnost vyjádřit se ke spolehlivosti účetní závěrky byla ve významném rozsahu omezena z důvodu neprůkaznosti účetnictví. Neprůkazné zůstatky účtů mnohonásobně převyšují stanovenou hladinu významnosti.
Děkuji, pane poslanče. Táži se, zdali má někdo zájem ještě o závěrečné slova.
Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že se rozhodně nejedná o nějaký technický tisk. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vy to nikdy nedopovíte.
Děkuji.
Pokud by zákonodárce chtěl, aby vláda vždycky byla proti, tak by to tam vůbec nedával.
Neřekl jsem ministryni, pane předsedo Michálku, řekl jsem ministra a díval jsem se přitom na Metnara. Vůči vládě bych si to nikdy nedovolil, byla to samozřejmě nadsázka. Pokud se někoho dotkla, tak se hluboce omlouvám. Za druhé vůči panu poslanci Ferjenčíkovi. Jestliže je možné tu informaci vyžádat na základě úvahy a advokátní komora nemá možnost odmítnout poskytnout tyhle informace, tak to samo už je hluboké poškození ústavního práva každého klienta, každého občana. Protože co je komu do toho?! Do toho prostě opravdu té daňové správě nic není! A tady se asi velmi lišíme. Já si opravdu nemyslím, že tyhle informace mají být dostupné pro běžnou správu daní. To bychom se zítra mohli dostat ke zpovědnímu tajemství. Pil jsi chlapče slivovici? A byla zakolkovaná?
A mám tady už poslední přihlášku do obecné rozpravy v tuto chvíli, takže pan předseda Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.
Myslím, že už v podstatě bylo řečeno všecko, víc už nemůžu dodat. Lze jej tedy považovat obecně za základní nástroj ochrany osob, a to jak fyzických i právnických, před neoprávněným užitím informací, které se jich týkají. Takže vy tady naháníte lidi do šedé zóny a do ilegality.
Děkuji panu poslanci a mám zájem ještě o vystoupení paní ministryně, takže s přednostním právem.
Děkuji, pane předsedající. Já zareaguji na pana předsedu Kalouska. Úniky nad půl milionu korun jsou trestným činem, nebo zakládají podezření z trestného činu. Čili nejedná se o běžnou správu daní. A Legislativní rada vlády, když projednávala ten návrh, a já u toho byla, tak ona neměla žádné úzké hrdlo. Neměla, s čím to porovnávat. Dneska to pravidlo je jasně nastaveno a mění úplně podmínky hry. Takže citovala jsem z těchto pramenů. Takže nevím, z čeho čerpáte vy. Mluvil jste o možnosti odmítnout informaci. Ano, ta existuje, ale týká se pouze té části mlčenlivosti, která je neprolomitelná, a to tu dnes několikrát padlo i z mých úst.
Čí to byla vláda, která schvalovala navýšení minimální mzdy, aniž by myslela na ty dotčené skupiny? My napravujeme chybu minulé vlády. Ona na tom ministerstvu nebyla, ale její hnutí ve vládě bylo.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já si myslím, že ne.
Faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Máte slovo.
Sám dobře víte, že to není prostě pravda. Pokud by byla koaliční shoda, tak přestože by opozice měla jiné návrhy, protestovala, hlasovala proti, tak by to normální fungující koalice prostě zvládla. Ten problém byl širší, nebyl jenom koalice versus opozice. Ten návrh byl velmi problematický a nebyla na tom shoda ani mezi koaličními stranami. S 16 poslanci se nedá rok bránit přijetí některé novely. To za prvé. Můžete zastírat to, že vláda v tom zaspala. A je to prostě fakt a z tohohle faktu se prostě nevykroutíte.
Jsme v obecné rozpravě.